Pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Luzar.
A také chci říct, že se distancuji od urážlivých polorasistických výroků, prostřednictvím vaším, pana poslance Volného směrem k pěstounům, a k tomu, co vůbec obsahem tohoto zákona jednoduše není. Nechme si své emoční výlevy na někdy jindy. My tady řešíme velmi jednoduchou a praktickou věc. Děti ze sociálních důvodů by neměly zůstávat v ústavní péči a máme pomoci a napnout všechny síly pro to, aby pečující byli co nejlépe obhospodařováváni doma těmi všemi odborníky, a když je to opravdu velmi nutné, třeba ve třetím, čtvrtém stupni postižení, tak jim dejme odbornou zdravotní péči.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych tady rád vrátil tu diskusi k té věcné rovině. A my jako KSČM jsme se snažili vám předkládat fakta, faktické informace z praxe. My jsme nehráli politiku - tady mířím ke kolegům, kteří nás z toho podezřívají. Do voleb bylo daleko. Ale my jsme se snažili na faktických věcech dokladovat stávající funkčnost systému a rizika, která přináší ten nový systém, který tady chcete zavést. Neustále na to upozorňujeme, protože za těch 32 let jsme poučeni, že pokud se na to zapomene na začátku, když se tyto věci rozvíjejí, tak potom už se to velice těžko brzdí. A potom všichni ti, kteří budou chodit a říkat: No, vy jste vlastně ze začátku měli pravdu a my jsme to nedomysleli, a ono se to nějak zvrtlo, ono to nějak skončilo špatně - budou hledat alibi. Proto tady na ten mikrofon vystupujeme. Kolegyně Aulická vůči tady rušení těchto ústavů, já vůči poště, když mám strach, aby nebyla privatizována. Všichni jsme tady měli vystupovat vůči OKD ze začátku. Kolik tady vystupovalo kolegů kvůli solárním baronům a dalším věcem. Samozřejmě je hezké, že klub je jednotný, ale když stojí proti odborníkům, tak je to problém.
Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Tak to prostě je. Kvůli jednomu sadistickému otci a kvůli jedné tragédii vznikl systém, který tragicky zasáhl do života už statisíců lidí. A nechají ho v té rodině, kde ho týrají. A mimochodem i u nás.
Prosím, máte slovo.
Já bych jenom rád zareagoval na pana poslance Luzara, vaším prostřednictvím. To přece vůbec není tak, že by byla nějaká většina dobrovolníků, která by nám říkala: Děláte chybu. A mnoho států má vyšší hranici v našem okolí, v Evropě. Takže prosím, neříkejte, že někdo tady hlasuje v rozporu s odborníky.
Děkuji, pane předsedající. A musím opět reagovat na pana kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já vám tady přivedu, myslím si, že několik desítek odborníků, ze všech těch dotčených oblastí, kteří na vás budou koukat a budou říkat: To nemyslíte vážně.

Neodchází z toho systému?

Pane ministře, tady přece nikdo nerozporuje obsah té brožury. To je to, co vám vytýkáme.
Prosím, máte slovo.
Doporučuji dokončit volbu. Já ten zájem bezesporu mám.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto bodu?
Před provedením volby ale prosím, pane předsedající, rozhodnout hlasováním o návrhu na tajnou volbu.
Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na tajnou volbu. Návrh jsme přijali. Tajnou volbu provedeme.
Jako obvykle oznámím čas provádění volby.
Děkuji. Ještě vystoupí pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vás chtěl pozvat na fotografickou výstavu SOS Terezín, zachraňme Terezín, která se koná v mých prostorách. Je to tam po celý den. V tuto chvíli je tam přítomen i pan starosta Terezína.
Jenom připomínám, že bude probíhat jednání organizačního výboru.
Legislativně technická úprava reaguje na včerejší schválení tisku pod číslem 992, zákon o veřejném zdravotním pojištění, který dané úpravy obsahuje jako součást širších úprav provedených v souvislosti s centry duševního zdraví. Bez provedení těchto navrhovaných legislativně technických změn by tento souběžně projednávaný tisk 1143 zmíněné úpravy neúmyslně zrušil a úprava center duševního zdraví by následně byla nekompletní.
To byla poslední přihláška do rozpravy ve třetím čtení. A nyní tedy, pane zpravodaji, máte slovo.
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Nyní paní poslankyně Richterová, která se hlásila k proceduře. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Kdo je proti? Děkuji vám. Legislativně technická úprava byla přijata. První návrh.
Nyní budeme hlasovat o komplexním návrhu pod písmenem B. Sociální výbor doporučuje. Sociální výbor nedoporučuje. Výbor pro sociální politiku bez stanoviska.
Paní navrhovatelka? Děkuji vám.
Sociální výbor bez stanoviska.
Děkuji za slovo. Já jenom u hlasování 77, byl jsem pro, na sjetině mám "zdržuji se".
Hlasovali jsme jak o legislativně technických, tak i o všech návrzích a teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
A je mi opravdu z vás velmi špatně.

V celé České republice máme tři! Vy se o ně budete odborně starat? Já jsem si objela několik kojeneckých ústavů v rámci své dovolené. Byla jsem v Kyjově, samozřejmě dlouhodobě spolupracuji u nás v Ústeckém kraji, v Mostě, ale byla jsem v dětském centru na Kladně, také jsem navštívila dětské centrum ve Svitavách. Víte vůbec, o jaké děti se tam starají? Že jsou to velmi závažné zdravotní stavy? Že jsou zneužívané, že jsou týrané?

Vy jste vylili s vaničkou dítě a teprve teď se bude legislativně hledat řešení, co s těmi dětmi budeme dělat! Absolutně jste pominuli, že je to 76 hodin, které oni mají v rámci svého vzdělávání, a že i ti dlouhodobí pěstouni hovoří o tragické situaci v terénu a že je potřeba opravdu to řešit dlouhodobě a systémově. Peníze nejsou všechno!
Helena Langšádlová, Lubomír Volný, Olga Richterová, v tomto pořadí.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Takže bych chtěla říci, že já jsem dobře věděla, o čem jsem hlasovala, a nadále tento návrh podporuji.
Připraví se Olga Richterová, také k faktické poznámce.
Tady vůbec nejde o ty děti, kterými se tady tak srdceryvně někdo obhajuje. Vy tady vytvoříte umělý obchod s dětmi, kdy ve finále tyhle nemocné a nešťastné děti budou trpět více než v těch ústavech, protože si je budou brát jenom vyčůránci jenom pro peníze, protože kdyby ti lidé měli vztah k těmto postiženým dětem, tak už se obětovali dávno.
Čas! Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Jsem přesvědčen o tom, že kolegyně Jírovcová mluví z praxe. Jsem přesvědčen o tom, že Piráti teoreticky mluví na jedničku, ale za praxi máte pětku. Vy tomu vůbec... Realita je taková, jakou říká Jírovcová. Uděláme všechno pro to, abychom to mohli narovnat a zachránit ty děti, protože někdo se o ně opravdu postarat musí a nemůže to být předmět byznysu, obchodu a peněz, jenom peněz a jenom byznysu. Musí v tom být také cíl vychovat ve společnosti lidi, kteří budou pro tu společnost něco dělat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ale bohužel, populismus u KDU vyhrává!
Pan poslanec Aleš Juchelka a poté paní poslankyně Válková, faktické poznámky.
My tady opravdu neřešíme sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, neřešíme to, co jsme řešili před dvěma měsíci, a tato debata se o ty dva měsíce jednoduše opožďuje. My tady řešíme transformaci dětských domovů do tří let na zařízení, na centra komplexní péče. Je to obrovská lež. Pěstounská péče tady funguje strašně dlouhou dobu pro to, abychom ty zkušenosti, že se to neděje pro peníze, už měli. Vždyť my jsme jim osm let nenavýšili odměnu pěstouna, a přesto jsou tady pěstouni, kteří si ty děti berou. Nedělejme to, že budeme rozkližovat ústavní a pěstounskou péči.
Paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Čižinský.
Takže velmi rychle a stručně. Já to chápu a vnímám, už jsme to tady slyšeli ve vztahu k České poště, teď to slyšíme ve vztahu k dětem. Paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, to jste si měla takhle křičet a věcně argumentovat před těmi dvěma měsíci. Dělala jste to a očividně ten výsledek se nedostavil. Předpokládám, že s tím nesouhlasíte, paní Aulická Jírovcová. Také se mi nelíbí, že tady někdo zpochybňuje takové - v podstatě nepřímo, já doufám, že to je jenom neznalost - Úmluvu o právech dítěte. Je to výbor pro ochranu práva dítěte na úrovni OSN. To je také špatně, paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo?
Pokračujeme ve faktických poznámkách.
Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na paní poslankyni Aulickou Jírovcovou. Je faktem, že i v KDU-ČSL je pluralita názorů. Paní Vildová má jiný názor, ale já jsem velmi rád, že klub KDU-ČSL jako celek hlasoval ve prospěch dětí.
Pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kdo si fakt myslíte, že jste, abyste peskovala svoje kolegy, na čí stranu se přidávají anebo ne? Fakt kdo si myslíte, že jste? To je neuvěřitelné! Takže uklidňování této debaty je proti zájmům dětí a vy tady nejednáte v zájmu dětí. Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, v OSN je dnešní dobou špatně úplně všechno. Ti nám tam hlídají lidská práva. My to víme, všichni to vědí. Globální organizace vedou svět jedním směrem, jedním jediným směrem: k destrukci základních tradičních rodinných hodnot, k rozpadu rodiny, k obchodování s dětmi, k tomu, aby se lidé štvali jeden proti druhému.
Ten, kdo s tím nesouhlasí, to za přílepek považuje.
Kolega Jakub Michálek se ještě chce přihlásit.
Děkuji za slovo. A samozřejmě zásah do osobní svobody patří mezi největší zásahy, kterým člověk může být vystaven od státu, a my budeme muset platit zbytečně odškodnění pro tyto lidi.
Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat.
Děkuji, pane předsedající. Hlasovací procedura bude v podstatě velmi jednoduchá. Prvním hlasováním tedy budou pozměňovací návrhy pod písmenem A. Jsou to pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost, které byly přijaty na naší 56. schůzi už v červnu tohoto roku. Následovat bude pozměňovací návrh, tolik diskutovaný pozměňovací návrh pana poslance Bendy. A třetím hlasováním je návrh zákona jako celku.
Zagonguji, protože jsem žádal kolegy, aby diskutovali v předsálí, ne že by se mi to úplně povedlo, ale raději tedy přivolám ostatní k hlasování. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro schválení procedury? Procedura byla schválena. Můžeme tedy se zabývat prvním pozměňovacím návrhem. Požádám předsedy klubů vládních stran, aby uvolnili pana ministra, který se bude vyjadřovat k jednotlivým návrhům. První návrh.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Druhým hlasováním je teď diskutovaný návrh pana poslance Marka Bendy. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 67, z přítomných 158 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Chci poděkovat za možnost toto projednat. Je to opravdu velmi technické, změna sídla ze Zámrsku do Hradce Králové.
Neměli bychom zapomínat, proč docházelo k nárůstu schodku, že jsme to dělali třikrát. A proč? Protože nikdo nepočítal s dalšími vlnami, které byly na podzim, které byly v zimě, takže jsme to navýšili. Nikdo opravdu netušil, jak vysoké náklady s pandemií budou. Teď se tady, nechci říct že handrkujeme, ale díváme se na některé položky z pohledu "počítáme to ke covidu nebo nepočítáme to ke covidu". Názor NKÚ je, že ne. My si někteří můžeme myslet, že ano. Já si například kladu otázku, jak by to vypadalo, kdyby ty fiskální stimuly nebyly použity. Jak by to vypadalo? Byla by ta ekonomika na tom hůř, lépe? Zase, ptejme se: oddlužení nemocnic. Já si myslím, že samozřejmě i na tyhle otázky můžeme hledat odpovědi a každý je určitě uvidíme ze svého úhlu pohledu. To bychom si měli vydiskutovat. Ale na druhou stranu, jak se říká: po válce každý generálem. A to si nemyslím, že je v téhle situaci fér.
Děkuji.